Nicméně v rozpočtovém výboru to projednáno bylo, pozměňovací návrh tam žádný nebyl k tomuto tématu třeba, k tomu lihu. Nevím už, jestli i vašimi hlasy, to si nevzpomínám.
Dneska to zkrátíme, zítra zasedá Poslanecká sněmovna. V pondělí je poslanecký den, jsme ve svých kancelářích. V úterý je státní svátek, středa, čtvrtek, pátek - zasedá Poslanecká sněmovna. Není dostatek času. To je všechno pravda. Sami si vzpomeňte, u kolika návrhů zákonů tady to hájí většinou předkladatel toho zákona, logicky: "Já o tom vím, ale teď není čas, teď to musíme rychle schválit, ale slibuji vám, že okamžitě začnu pracovat." My jenom navrhujeme - tak to zkusme zastavit. Třeba nám to bude trvat o měsíc nebo o dva déle, ale nebudeme muset dělat nové legislativní kolečko za pár měsíců.
Další faktickou poznámku má pan poslanec Volný.
Byl bych rád, aby se to vyřešilo tímto způsobem.
Není tomu tak. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto navržené usnesení, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Končím projednávání tohoto bodu. Dnes mezi 12.30 a 16. hodinou se z důvodu jednání omlouvá paní poslankyně Jana Hnyková. Z odpolední části jednání z osobních důvodů se omlouvá pan poslanec Václav Snopek. Dále se dnes omlouvá pan poslanec Martin Novotný z dnešního jednání z osobních důvodů. Zahajuji projednávání bodu a tím je
Mně to nepřipadá jako opravdu legrační, úsměvné. Za podobné věci se tady skládaly mandáty v předminulých volebních obdobích a podobně. My to považujeme opravdu za závažný faul a rovnou říkám, že z toho nemám žádnou radost.
Ano. Konstatuji, že tento bod jsme přerušili v obecné rozpravě.
Jelikož tuto odpověď neslyšíme, tak proto vznáším tento procedurální návrh.
Vzhledem k tomu, že to je procedurální návrh, budeme o něm hlasovat bez rozpravy. Prosím všechny, odhlásím vás, abyste se znovu přihlásili svými identifikačními kartičkami. Hlasování končím a konstatuji, že tento návrh byl zamítnut. Pan poslanec Laudát s přednostním právem. Dobrá tedy.
Dámy a pánové, přeji vám pěkné dopoledne. Budeme pokračovat v programu. Poté bychom pokračovali dalšími body dle schváleného pořadu této schůze. Ptám se, kdo se hlásí s návrhem na změnu schváleného pořadu 19. schůze. Máte slovo, pane poslanče.
Děkuji za pozornost.
Kdo je proti? Návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovního tisku 290 ve výborech Poslanecké sněmovny Prosím, aby tento návrh uvedl pověřený zástupce klubu ANO pan poslanec Jan Volný. Pane poslanče, ujměte se slova.
Vládo, vážení kolegové, já bych vás chtěl tímto požádat o zkrácení termínu na projednání ve výborech k zákonu, který je v tisku 290, a to zkrácení na 30 dnů.
V tom případě končím všeobecnou rozpravu. Táži se pana poslance, zda chce mít závěrečné slovo.
V uplynulém období byla v České republice vybudována značným nákladem, většinou z prostředků EU, mamutí výzkumná centra. Ale dnes nejsou většinou schopna hradit ani své provozní náklady, natož reprodukci, a vyžadují další podporu státu. Stát tedy bude směrovat další prostředky především do těchto center, aby se nemusely vracet prostředky do fondů EU, a bude nejspíš zanedbávat ostatní oblasti, které by měly větší naději na uskutečnění, uplatnění a efektivní zhodnocení vložených prostředků. Důvody těchto přehmatů spočívají v nesprávném hodnocení postavení výzkumu ve společnosti. Většina vybudovaných center bohužel nemá a ani nikdy tyto cíle neměla. Udržování při životě, nebo spíš živoření obřích výzkumných center je tedy známkou naprosté bezradnosti při řízení této oblasti. Jak budete právě vy postupovat v otázce financování těchto center a jak chcete změnit přístup při vytváření nových dalších center? Podpora některých užitečných výzkumných aktivit má totiž většinou velmi rychlý ekonomický efekt, jinak by většina podnikatelů ani nemohla existovat.
Vážená paní předsedající, kolegové, kolegyně, pane poslanče, výzkumná centra byla v podstatě stavěna z VaVpI. Ta tvrdá data tady totiž nikdo nemá. A to je věc, kterou se zabývá především Ministerstvo školství. To, co chybí celému systému, je nic jiného než řízení.
Pan poslanec chce položit doplňující otázku.
Opět děkuji za vyčerpávající odpověď.
Takže tam je nějaké omezení. Já to tady mám, když tak to můžu poslat. Nechci to tady číst. Takže jestli mi rozumíte -
Pan kolega Kučera jestli chce položit doplňující otázku.
Já děkuji za odpověď. Má otázka je, proč se provádí průzkum v lokalitách, kde je odpor proti jadernému úložišti.
Pane ministře, ještě než vám dám slovo, tak oznámím, že na dámských záchodech byl nalezen tento mobilní telefon. Čili je tady přítomen, pokud je přítomna i majitelka, tak samozřejmě je tady u mne k dispozici.
Takže k doplňující otázce pana kolegy. A k vaší otázce, kterou samozřejmě lidsky chápu, proč se pokračuje tam, respektive proč se posuzuje sedm lokalit. A znova opakuji, jedná se o rok 2065, kdy se bude otevírat.
Děkuji, vážený pane předsedající. Vážený pane nepřítomný ministře zdravotnictví, vážené poslankyně a poslanci, že není dobrá situace v personálním zajištění lékařů ve výjezdových skupinách zdravotnických záchranných služeb v naší republice, není žádnou novinkou. Vím, že povinnost zajistit dostupnost přednemocniční neodkladné péče mají v České republice ve své gesci jednotlivé kraje. Nedostatek lékařů vede k obcházení zákoníku práce nebo k výraznému navýšení přesčasové práce. Vnímám, že jedním z hlavních důvodů tohoto stavu je špatný, demotivující a zdlouhavý systém vzdělávání lékařů, tedy jejich předatestační příprava. Mé otázky tedy směřují právě ke stávajícímu vzdělávání lékařů a sociálně mzdovému zajištění pracovníků záchranných zdravotních skupin. Proto se ptám: Předloží vaše ministerstvo návrhy změny kvalifikačního vzdělávání lékařů a v jakém časovém horizontu bude změna realizována? Předloží vaše ministerstvo návrh legislativní úpravy, která by jak lékaře, tak nelékaře, to znamená záchranáře, pracovníky operačních středisek postavila v sociální mzdové oblasti na úroveň policistů a hasičů? Neboť i záchranná zdravotní služba je základní složkou integrovaného záchranného systému naší vlasti. Děkuji za písemnou odpověď a přítomným poslancům za pozornost a přeji krásný den a večer a děkuji vám za pozornost.
Pan ministr je nepřítomen.
Děkuji, pane předsedající. Ptám se podruhé proto, že vycházím z přesvědčení, že pouze etická výchova je zaměřena na žáka jako komplexní osobnost s tělesným, duševním a sociálním rozměrem, a má proto šanci vybavit ho dovedností, kterou lze nazvat hledáním smyslu. Jenom žák, který ví, proč potřebuje získat znalosti a dovednosti, proč je výhodnější jednat správně a v souladu s vlastním svědomím, proč není hloupé myslet na druhé, je vybaven do života schopností hledat a nacházet cíle, které jsou v souladu s jeho možnostmi, a to přesně konvenuje také se současnou novelou školského zákona. V minulém roce byla uspokojena pouze třetina škol, které měly zájem o program etické výchovy, takže se ptám, jestli pan ministr na to myslí v rozpočtu na příští rok.
Máte slovo, pane ministře, k odpovědi.
Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, já rovnou přejdu k odpovědi na dotaz, abychom to urychlili. Myslím na to, kudy chodím. A chceme podporovat etickou výchovu. Co se týká konkrétnosti, tak k tomu prvnímu dotazu. Zároveň se připravuje v rámci evropského projektu učebnice etické výchovy včetně metodiky, jak tuto oblast vyučovat na našich školách. Protože paní poslankyně má pravdu, že to je mimořádně důležitá oblast. Samozřejmě i v rozpočtu myslíme na tuto problematiku.
Tito partneři se podílejí jmenovitě na výběru regionálních pokrmů, včetně receptur, samotné certifikace restaurací a následné kontroly dodržování podmínek udělení certifikátů. Certifikáty jsou platné po dobu tří let, poté je provést novou recertifikaci. To jenom k úvodu k tomu projektu, abychom všichni věděli, o co se jedná. Nyní k částce. Celková alokace projektu je 30 milionů. Čili tento projekt je v uvozovkách pouze za 30 milionů. Indikátory projektů jsou stanoveny jako počet vytvořených marketingových produktů cestovního ruchu a počet realizovaných kampaní. V současné době je v České republice certifikováno téměř 400 restaurací, což si myslím, že je prozatím hodně, které jsou rozmístěny ve všech turistických regionech České republiky. Jednak je tady propojen jak cestovní ruch, tak i kultura.
Prosím, paní poslankyně, máte slovo k doplňující otázce.
Děkuji, paní ministryně, za odpověď.
A ještě na vaši otázku, kdo ponese odpovědnost. Já samozřejmě musím dohledat, kdo vůbec ten projekt vymyslel, kdo za tím stojí, kdo podepisuje veškeré platné dokumenty vůči těm restauracím.
Tím jsme vyčerpali tuto interpelaci. Tím jsme vyčerpali všechny interpelace a vyčerpali jsme tedy i program dnešního odpoledního jednání. Já vám děkuji a přerušuji jednání naší schůze do zítřka do 9 hodin s tím, že ráno začínáme podle schváleného pořadu, a to pojištěním provozu motorových vozidel, to je třetí čtení, a zákonem o myslivosti v prvním čtení. Takže pan kolega Šidlo, pan ministr zemědělství, paní kolegyně Zelienková, Matušovská a Kováčik budou připraveni zítra na první body našeho jednání. Děkuji vám a přeju vám hezké odpoledne.
Ano, dostanete písemnou odpověď. Nyní prosím dalšího vylosovaného a to je pan poslanec Zahradníček, který bude interpelovat pana ministra financí. Prosím, máte slovo.
Příjemné dobré odpoledne, paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci. Není mi známo, zda je již někde zpráva k dispozici, nebo zda byla, či nebyla vyhotovena. Děkuji za pozornost a za splnění požadavku a prosím o sdělení termínu zveřejnění výroční zprávy.
Děkuji a prosím pana ministra financí o reakci.
Výroční zpráva za rok 2013 byla schválena valnou hromadou ČSA v červnu 2014 a nebyla zveřejněna. Takže pokud pan poslanec má zájem, mám takovou krásnou prezentaci tady, jak to vypadalo, jak tam byl ředitel Kůla, potom Tvrdík, co nakupoval, Lašák, Dvořák, Sinčák... Skvělá prezentace o ČSA. Takže pokud máte zájem, rád vám udělám několik prezentací a dám vám kopie.
Vidím, že pan poslanec chce položit doplňující otázku. Nebo jestli pan ministr chce na to reagovat? Nechce. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
V součtu za celý stát jde o desítky milionů korun každý rok, které by se daly snadno ušetřit. A to se neptám, zda a k čemu konečný příjemce tyto údaje vůbec použije. Pozoruhodné je, že dva z těchto tří výkazů jsou určeny stejnému rezortu, totiž zemědělství. Tento zákon ukládá v rámci provozní evidence vést například záznamy o zdrojích povrchových a podzemních vod využívaných na vodu dodávanou vodovody, výkresovou dokumentaci vodovodu, nákladové listy, cenové kalkulace a podobně a tuto provozní evidenci předávat Vodoprávnímu úřadu. Vyhláška 428 vyžaduje údaje výrazně nad toto zákonné zmocnění.
Ano, vaše odpověď bude uspokojena písemně. Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Štětinu, který bude interpelovat nepřítomnou paní ministryni Válkovou. Já děkuji a prosím k mikrofonu paní poslankyni Fischerovou, která bude interpelovat paní ministryni pro místní rozvoj. Prosím, máte slovo.
Týká se zákona o podpoře cestovního ruchu. Já sama říkám, že cestovní ruch je vlastně určitý druh průmyslu, který si zaslouží pozornost.
Původně jsem si myslela, že se týká toho zákona, který byl včera přerušen. Jsem velice ráda za to, na co se ptáte. Co se týká mé podpory cestovního ruchu. Ráda bych posílila i činnosti této agentury, a to nejenom agendově ale samozřejmě i svým zaměřením.
Ještě se omlouvá pan poslanec Rais, který se omlouvá na období mezi 10. a 12. hodinou z důvodu pracovního jednání na velvyslanectví Izraele. Dnešní jednání zahájíme bodem 132, což jsou odpovědi členů vlády na písemné interpelace. Otevírám tedy bod Otevírám rozpravu s tím, že pan premiér je omluven z důvodu účasti na Evropské radě.
Věnoval se tehdy raději volební kampani, což jsem neakceptovala, ale nebylo mi to nic platné. Tentokrát akceptuji to, že jeho pracovní povinnosti jej vážou v Bruselu. Prosím tedy, aby byly opět přeloženy, a to do doby, než bude pan premiér přítomen.
To je pochopitelná žádost. Paní poslankyně Němcová navrhuje přerušit všechny tři své interpelace na pana předsedu vlády. Kdo je proti? Otevírám rozpravu a očekávám podobný návrh.
Děkuji, pane předsedo. Mám stejný návrh a stejně tak nevidím tady ministra zemědělství.
Kdo je proti?
Jen v loňském roce odteklo ze země přes 300 miliard. Tato částka pro představu představuje přibližně 8 % hrubého domácího produktu. Tyto peníze potom scházejí pro rozvoj investic a pro vytváření nových pracovních míst. Dále tyto scházející peníze snižují růst příjmů občanů naší země.
Děkuji panu poslanci Seďovi. Bohužel pan ministr financí je nepřítomen, takže na jeho interpelaci bude odpovězeno písemně.
Někde se tak děje od října, jinde tomu tak je od listopadu. Pravidla si mohou upravit samy regiony. Rozumím snaze zamezit zneužívání dávek. Asi je toto opatření vhodné například u gamblerů, alkoholiků a podobně. Na druhou stranu se mnohé rodiny díky novému systému mohou dostat do velmi vážných situací, kdy jim nebudou stačit peníze například na nájem. Pokud dostane polovinu ve stravenkách, nebude schopna nájem zaplatit. Je zde reálné riziko, že se celé rodiny ocitnou na ulici, že se zvýší počet lidí bez domova.
Prosím, paní ministryně, máte slovo.
Dobrý den, vážený pane předsedající, poslankyně a poslanci. Způsob výplaty v poukázkách se teď znova začal vlastně zavádět od září 2014 a je tam poměrně přísný metodický pokyn.
Děkuji paní ministryni.
Pokud by to takto bylo, tak je to určitě lepší.
Paní ministryně, pakliže má zájem o doplňující odpověď. Děkuji paní ministryni a paní poslankyni.
Dobré odpoledne, dámy a pánové. Není mi zima, ale je mi smutno. Není tomu tak a z tohoto důvodu obě interpelace na pana ministra Stropnického stahuji.
Děkuji. Budeme pokračovat další interpelací a tu má Petr Gazdík na pana ministra Stropnického.
Proč jste tedy rozhodl opustit projekt Visegrádské čtyřky, když původní záměr spočíval právě ve společném nákupu? Proč má podle vašeho názoru mít Česká republika jiné dodavatele než další státy dohody Visegrádské čtverky a v čem jsou tito dodavatelé lepší než dodavatelé naši, které schvalují armády dalších států této dohody? Ústní interpelace Nejprve na pana premiéra. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Dobré odpoledne, vážený nepřítomný pane premiére, dámy a pánové. Celý rok jsem v Radě Evropy pracovala, abych zbavila Českou republiku nálepky, že se jako jediná k úmluvě nepřipojila. Dokument obsahuje nástroje mezinárodní spolupráce, jak zvýšit povědomí, zlepšit prevenci, účinněji stíhat pachatele a chránit oběti. Zločin sexuálního násilí na dětech má díky informačním a komunikačním technologiím mezinárodní rozměr. Často začíná na internetu a sociální sítě jsou dokonalou mezinárodní databází potenciálních obětí. V té databázi jsou i naše děti. Tak proč naše vláda těsně před dokončením legislativního procesu vzala tak zásadní dokument zpět? Svým charakterem je to mezinárodní smlouva, takže kromě výhrady na ní nelze nic přepracovávat. Opravdu chceme být zpět na černé listině těch, kteří se nechtějí přidat k boji proti sexuálnímu násilí na dětech? Zeptejte se této Sněmovny, pane premiére, myslím, že vám odpoví napříč politickým spektrem a jednohlasně.
Připraví se pan poslanec Zdeněk Ondráček. Děkuji paní poslankyni. Paní poslankyně tedy stahuje svoji interpelaci na pana premiéra. Další interpelaci na pana premiéra má pan poslanec Zdeněk Ondráček. Prosím, pane poslanče, máte slovo.